Cílem návrhu je adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. dubna 2019 s názvem Akt o kybernetické bezpečnosti. To nařízení mimo jiné, abych to zkrátil, požaduje, aby byl v každém členském státě ustanoven vnitrostátní orgán certifikace kybernetické bezpečnosti.
Promiňte, pane premiére, že vás přeruším. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o ztišení.
Již jen pár technických informací.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Ovšem dle dohody, pan poslanec Petr Letocha je řádně omluven. Kdo je proti? Novým zpravodajem se stal pan poslanec Robert Králíček a já ho prosím, aby se ujal slova.
Česká republika má jako členský stát Evropské unie povinnost adaptovat svůj právní řád dle nařízení Evropské unie s názvem Akt o kybernetické bezpečnosti. Dále návrh zákona obsahuje úpravu sankcí za porušení aktu o kybernetické bezpečnosti a navazujících evropských systémů certifikace kybernetické bezpečnosti a některé procesní aspekty, řízení o autorizaci vyplývajícího z evropského nařízení. Vláda v této souvislosti navrhuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona vyjádřila souhlas již v prvém čtení.
Děkuji, pane zpravodaji, a poprosím vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. Nyní mám zde jen prosbu pana poslance Michala Kučery ohledně hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Toto uvádím pouze pro stenozáznam a nezpochybňuji hlasování.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jednoho přihlášeného, pana poslance Radka Kotena.
Děkuji, paní předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, já bych tady načetl několik takových věcí, které si myslím, že jsou právě v této směrnici poměrně důležité, a zdůvodnil bych v podstatě nějakým způsobem naše stanovisko k tomuto tisku. Jako IT technik a síťař bych řekl, že mám poměrně dobrý přehled o těch věcech, co se po síti pohybuje a jaká jsou nebezpečí, takže si myslím, že mám i poněkud hlubší vhled do této problematiky. Já bych se tady zastavil před několika firmami, které tedy oplývají zranitelnostmi, mimo jiné to jsou Microsoft Windows, Microsoft Office a podobně. Chápu tedy kritickou infrastrukturu, nicméně komerčním subjektům něco nakazovat nebo přikazovat, připadá mi to velmi, velmi divné. Je to Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost o certifikaci kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií. Naši bezpečnost tak bude zřejmě řídit skrze Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost evropská agentura ENISA. Budeme pravděpodobně slepě poslouchat, co nám nařídí, a v případě, že neimplementujeme, zase tady jsou výhrůžky ze strany Evropského soudního dvora a opět budeme platit. Jsou to tedy zejména náklady pro další tabulková místa, na to, abychom mohli reportovat a abychom mohli řešit takto vzniklou agendu. Zejména i z tohoto důvodu tedy dávám návrh na zamítnutí.
Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. A ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Kdo je proti? Zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy? A nyní bychom přikročili k návrhu pana poslance Kotena, který navrhl... Omlouvám se, prosím o chvilku strpení. Kdo je proti? Znamená to, že jsme schválili tento návrh. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím tímto projednávání tohoto bodu.
Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je reagovat na nařízení Evropského parlamentu...
Já se omlouvám, pane ministře. Kolegové, kolegyně, prosím o klid. Pokud máte nějaké vážné rozhovory, prosím, přesuňte je do předsálí - i nevážné, samozřejmě. Prosím pokračujte, pane ministře.
Děkuji za slovo. Odůvodnění je také velice jednoduché. Návrh si klade za cíl zajištění lepší manipulace a kontroly s vedlejšími živočišnými produkty vznikajícími při domácích porážkách. V posledních letech dochází k výraznému nárůstu domácích porážek, které nestačí fyzicky kontrolovat úřední veterinář. Výrobky z těchto porážek jsou čím dál více prodávány do tržní sítě. A teď si dovolím svůj drobný komentář. Děkuji za pozornost.
Připraví se pan poslanec Petr Bendl. Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Petr Bendl a připraví se pan poslanec Karel Tureček.
Hezký dobrý den, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Těch registrů vznikalo hodně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 25. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Připomínám, že ve 13 hodin máme pevně zařazený bod 149, sněmovní dokument 849, návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. A nyní se ptám, jestli má někdo návrh na změnu schváleného pořadu 25. schůze? Mám zde přihlášeného pana poslance Roberta Králíčka. A ještě než vám slovo udělím, oznámím, že pan poslanec Hayato Okamura stahuje svoji omluvu. Prosím, máte slovo.
Já sem opět zdvořile a pokorně přicházím s žádostí o zařazení nového bodu, a myslím si, že ten bod není konfliktní, nebo aspoň já ho chci prezentovat jako nekonfliktní. Chtěl bych zařadit na dnešní den na 13.30 bod s názvem Boj proti dezinformacím. Odůvodním proč. Možná jste v minulých dnech zaznamenali v tisku, že již proběhly první žaloby směrem k státu, které se týkaly vypnutí dezinformačních webů. My jsme k tomu přijali nějaké usnesení na výboru pro bezpečnost, ale pak to mělo nějaký samostatný vývoj, žilo si to svým životem a existují na to dva názory a dva pohledy. Jak se tomu bude vláda věnovat, jestli to bude mít v gesci pan Klíma, nebo jestli na úřadu vznikne ten nový tajemník pro bezpečnost, který by to měl mít na starosti, jak je do toho třeba zapojeno Ministerstva vnitra a jejich Centrum terorismu a hybridních hrozeb. Takže myslím si, že je to důležité, není to kontroverzní, nepodávám to ani politicky, ani proti vládě, myslím si, že je to důležité, abychom tyto nástroje měli, abychom je i do budoucna mohli využívat, protože my ani nevíme, jak se ten konflikt bude dál vyvíjet. Blíží se nám komunální volby, blíží se nám prezidentské volby a myslím, že i tu hrozí poměrně intenzivní kampaně s dezinformacemi. Takže já bych chtěl, abychom to na plénu probrali, abychom případně přijali nějaké stanovisko.
Také děkuji, pane poslanče. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Nebudeme tedy dále hlasovat o pevném zařazení. Já se jenom zeptám, je to nový bod, pane předsedo? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Nejprve budeme hlasovat o tom, že tento bod zařadíme jako bod nový. Kdo je proti? Hlasování číslo 177, přihlášeno 144 poslanců a poslankyň, pro 142, proti žádný. Hlasování číslo 178, přihlášeno 144 poslanců a poslankyň, pro 142, proti žádný. Prosím, aby tento návrh uvedl navrhovatel tohoto bodu, poslanec Marek Benda. Pane předsedo, prosím, ujměte se slova.
Není to žádný precedens do budoucna.
Není tomu tak. Nyní bychom přistoupili k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan předseda Benda, prosím. Kdo je proti? Budeme pokračovat dalším bodem a tím je bod číslo Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid. Prosím, můžete pokračovat.
Já tentokrát nepřicházím se zařazením bodu, který se týká krátkodobého ubytování, nýbrž v návaznosti na téměř nekonečné jednání pražského zastupitelstva přicházím s novým bodem, který bych tak pracovně za pochodu nazval Pražská kauza STAN a její přesah na celostátní politiku. Opozice nakonec na protest proti jednání koalice opustila zastupitelstvo v půl třetí ráno, zastupitelstvo dál pokračovalo. Rychle navolit náhradníka, který v půl sedmé rezignoval. A ta nominace tam přišla už pár hodin poté.
Nyní je přihlášen pan poslanec Berkovec. Nespěchá to, dobře, takže dáme přednost panu poslanci Berkovcovi, který se hlásí k pořadu schůze. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych navrhl bod, který má titul Strategická komunikace. Já bych byl velmi rád, kdybychom se něco dozvěděli o strategické komunikaci vlády. Ono to vlastně souvisí s tím bodem, který navrhl vážený kolega Králíček.
Hlásí se ještě někdo? Prosím, máte slovo.
Navrhuji potom jeho pevné zařazení na 11. hodinu. Ještě jednou, sněmovní tisk 237, novela zákona o důchodovém pojištění.
Také děkuji.
Ta situace se nijak nezměnila do dnešního dne.
S přednostním právem paní předsedkyně Schillerová.
Můžete stokrát vytáhnout Brno, pana Švachulu, bývalého člena ODS, který přešel do hnutí ANO. Takže prosím, teď tady řešte vaše problémy, vaše konkrétní problémy. Já si myslím, že média jsou toho plná. Mně bylo zle z některých zpráv, úplně zle jako člověku, jako ženě, které jsem četla v médiích, fyzicky zle, musím předeslat, když jsem tam četla některé - nebudu tady o tom vůbec mluvit, protože je mi to žinantní jako ženě, a myslím si, že to, co zažil můj kolega Patrik Nacher, co mi stihl jenom říct, že ani se na tištěné stránky ani on-line stránky nedostalo. Je to legitimní.
Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Králíčka, který navrhuje zařadit nový bod s názvem Boj proti dezinformacím. Já přivolám kolegy z předsálí. Dále ještě přečtu omluvy. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Králíčka na zařazení nového bodu
Prosím, máte slovo.
Takže bych v tuto chvíli tu diskusi skutečně tady neotevíral, protože kvitujete to například, že nepředkládají jistí poslanci pozměňovací návrh, který se týká zálohování, ale pokud bychom v této diskusi dnes tady měli pokračovat, tak by se také mohlo stát, že ten pozměňovací návrh už k těmto sněmovním tiskům prostě někdo podá.
Teď bych chtěla tedy zareagovat na svého předřečníka, pana poslance Krále, prostřednictvím paní předsedající. Ale ta diskuse tady musí být! Prostě ta debata tady musí zaznít a já jsem ráda, že nikdo neudělal ten rychlý krok a že to tam nedal jako pozměňovací návrh.
Prosím, pane poslanče. Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Peštové.
Ať to tady zazní, ať ti starostové vědí, že ta cesta tady je. Buď se můžou odklonit od plynu a můžou jít touto cestou, anebo to postaví na zelené louce. A je dobré, když se to tady dozví.
Mně to nedá a ještě jednou k tomu vystoupím.
Já jsem pochopila, co říkáte, že jsou tam ti černí pasažéři. Ale on to bude velký problém. Ta jednání tady byla, ale to je opravdu velký problém. To si myslím, že asi dělat nebude.
Historicky možná se o posun směrem k cirkulární ekonomice nezasadilo ani Ministerstvo životního prostředí, když jste chtěla diskutovat.
Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Balaštíková s jejími dvěma minutami.
Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 19 a já jeho projednávání v tuto chvíli končím. Budeme pokračovat bodem číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura.
Tento návrh je adaptační. Umožňuje koordinaci, spolupráci České republiky s OLAFem, což je Evropský úřad pro boj proti podvodům. V průběhu projednávání zákona ani Česká bankovní asociace, ani Česká národní banka neměly zásadní připomínky k tomuto textu návrhu.
Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Martin Kukla.
Krátce okomentuji tento vládní návrh zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům. Je tak upravován určitý výsek spolupráce orgánů České republiky s úřadem OLAF. Výsledky kontrol činnosti úřadu OLAF u příjemců dotace mají pouze doporučující charakter. Výstupem tedy není žádný právní akt, který by přímo zasáhl do práv a povinností kontrolované osoby, ani žádné opatření, které by musel bez dalšího příslušný orgán přijmout a začít se jím řídit. Návrh zákona primárně definuje novou povinnost, a to v rozsahu opatřování informací dostupných právě v centrální evidenci účtů a záznamů peněžních transakcí.
Děkuji panu zpravodaji.
Výsledky kontrolní činnosti úřadu OLAF mají pouze doporučující charakter, takže výstupem není žádný právní akt, který by přímo zasáhl do práv a povinností kontrolované osoby, a ani žádné opatření, které by musel bez dalšího příslušný orgán přijmout a začít se jím řídit. Návrh zákona tedy primárně definuje novou povinnost, a to v rozsahu opatřování informací dostupných v centrální evidenci účtů a záznamů peněžních transakcí. Nad rámec poskytování těchto informací je do navrhovaného znění ještě doplněna role Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby pro boj proti podvodům za účelem zajištění efektivní spolupráce s úřadem OLAF.
Ano, eviduji návrh na zkrácení lhůt na projednání ve výborech na 30 dnů. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu.
Cílem návrhu zákona je provést adaptaci právního řádu České republiky na šest nařízení Evropské unie, která upravují společná pravidla v oblasti civilního letectví, problematiku požadavků na bezpilotní systémy a podmínky jejich provozování a dálkového řízení a dílčí aspekty ochrany civilního letectví před protiprávními činy. V návaznosti na novou, poměrně obsáhlou, strukturovanou a detailní úpravu provozování a řízení bezpilotních systémů obsaženou v právu EU dochází k přijetí potřebných adaptačních opatření. V této souvislosti návrh zákona upravuje registr provozovatelů bezpilotních systémů a registr dálkově řídících pilotů, omezení a odnímání oprávnění provozovatelů bezpilotních systémů, pojištění provozovatelů bezpilotních systémů, dále vybrané aspekty související se způsobilostí k řízení bezpilotních systémů a jejím osvědčováním, včetně možnosti pro Úřad pro civilní letectví pověřovat třetí osoby výkonem státní správy ve věcech provádění výuky, zkoušek nebo školení dálkově řídících pilotů, zvláštní oprávnění Úřadu pro civilní letectví nebo Policie České republiky související s výkonem dozoru nebo kontroly provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolků a podmínky užívání vzdušného prostoru České republiky k létání bezpilotních letadel. Rovněž dochází ke změně doby platnosti dokladu o spolehlivosti, kdy tento doklad bude platný po dobu jednoho roku. V návaznosti na možnosti přiznané unijním právem dochází k vyjmutí vybraných letadel a letišť z jeho působnosti. Neuplatní se tak požadavky kladené unijním právem na projektování, údržbu a provoz vybraných letišť a souvisejícího vybavení a na činnosti týkající se projektování výroby, údržby a provozu vybraných kategorií letadel. Návrh zákona je proto nyní předkládán opětovně a oproti původně předložené podobě reaguje na dílčí změny na úrovni unijního práva nebo jeho výkladu ze strany unijních institucí. Precizuje konstrukci jednotlivých položek správních poplatků, snižuje správní poplatek za přijetí žádosti o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení a provádí nezbytně nutné legislativně technické úpravy. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o civilním letectví a další související zákony. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Jinak vám přeji krásné poledne, vystřídali jsme se v řízení schůze.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 25. schůze. Chci ovšem upozornit na skutečnost, že novela v předkládaném znění může v podstatě zamezit provozování leteckých modelů, rozvoji mládeže a volnočasových aktivit leteckých modelářů. Děkuji za pozornost.
Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Adamec, a já mu dávám slovo.
Ono to na první pohled vypadá, že to tak může být, ale tak to není. Vysvětlete to někomu v seniorském věku - těžce!

Děkuji za vaše vystoupení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Má to své pro a proti. Byl bych v tom opatrný, protože na to snímání - a ta výjimka, která je na ty akrobatické modely - se dá dělat jinak. To můžu potvrdit, protože jsem ta velká letadla pilotoval. Nějakým způsobem ho tam dáme, bude se projednávat na hospodářském výboru. Pan předseda hospodářského výboru přislíbil podporu, za což mu děkuji, tak si myslím, že to nebude nic konfliktního. Takže to je za mě všechno. Pochopitelně ne každý tomu rozumí, ale ti, co tomu rozumí, se na to okamžitě přihlásili a já jsem za to velmi rád. Děkuji za slovo a pustíme další.
Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr kultury.
Pokud klub modelářů v rámci žádosti o udělení oprávnění spolku bude počítat s nižším věkem dálkově řídících pilotů a zajistí bezpečnost takového provozu ve svém rámci, může to být připuštěno a oprávněný s tím může počítat.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Stržínek, tak ho poprosím.
Děkuji, snad už jsou všechny dotazy zodpovězeny.
Faktická poznámka, pokračujeme v sérii faktických poznámek, nyní pan poslanec Karel Haas a jeho faktická poznámka.
Ode mě poslední faktická. Stávající smlouvy neobsahují žádné finanční plnění ve smyslu tohoto nového zákona vůči obcím, to je to, co se musí nově zasmluvnit, to s těmi stávajícími smlouvami nemá vůbec nic společného. Nový zákon přináší novou smluvní povinnost a to, co v ní bude, úplně diametrální skok pro české právní prostředí, pro české podnikatelské prostředí, jsou ty finanční náhrady.
Děkuji. Paní zpravodajka, dvě minuty.
Taky je finančního charakteru. Obec něco dělá, dělá nějakou povinnost nebo respektive sbírá odpad, obalový odpad, vykazuje a za to dostává odměnu, za ten obalový odpad. Nedostává za všechno, to je pravda, ale za ten obalový dostává.